Já si myslím, že je to velmi důležité. Já teď přepnu z toho úřednického ptydepe.
V obou případech byla strategie hnutí Andreje Babiše stejná; po nás ať přijde potopa. Asi nikomu nemusím připomínat, že do druhého kola prezidentských voleb zbývají pouhé dva týdny. To mi dovolte drobně okomentovat. Česká republika v roce 2023 i v letech, která nás čekají, nepotřebuje chaotu, který hledá inspiraci v Trumpovi a Bolsonarovi, nýbrž potřebuje ve svém čele státníka. Ostatně byli to právě americký a brazilský exprezident, kteří svou nenávistnou a rozdělující rétorikou zfanatizovali své příznivce natolik, že po neúspěšných volbách zaútočili na parlamenty svých zemí. O nic takového Češi nestojí. Slovům, která jsme slyšeli od Andreje Babiše, jsem příliš nerozuměl. Nejprve sliboval smír a diplomacii, aby následně přišel se žlučovitým projevem zlého a zhrzeného cynika. Proto v následujících slovech opomenu, proč chce dnes ANO svrhnout vládu, a vezmu to jako příležitost. Příležitost informovat vás o tom, co se nám za poslední rok na ministerstvu podařilo, a nastínit plány Ministerstva zdravotnictví na následující rok. Také uvedu na pravou míru některé mystifikace, které zazněly zde či v mediálním prostoru a nebyly - diplomaticky řečeno - úplně přesné. Nyní k samotné činnosti Ministerstva zdravotnictví po třinácti měsících od nástupu této vlády. Jde o problém, se kterým se potýká celá Evropa, a rámec tohoto problému nastínil ve svém vystoupení premiér Fiala. Mám pro vás jednu aktuální informaci. Do České republiky během ledna a února dorazí díky jednání s výrobci, distributory téměř půl milionu balení antibiotik v různých skupinách a různých šaržích. Začnu příčinami. Ony tady padly zmínky o příčinách, ale já si to dovolím zopakovat. Celou situaci ovlivňuje kombinace hned několika faktorů. K tomu se přidaly výrobní problémy. U řady léčiv chybí některé z jejich komponent nebo obalový materiál. Ale ten nedostatek je v podstatě celosvětový. A samozřejmě nepomohlo ani nedostatečné plánování výrobců. Vzhledem k tomu, že v covidových letech byla nemocnost běžnými respiračními onemocněními výrazně nižší, nedokázali se výrobci připravit na období, kdy sundáme respirátory, uvolníme opatření a vrátíme se k předcházející situaci, tedy takové, kdy na přelomu roku přichází silná vlna běžných onemocnění, tentokrát znásobená předcházejícími slabšími roky. Ministerstvo zdravotnictví má ze zákona jen velmi omezený prostor k tomu, aby takovým situacím mohlo předcházet. To je mimochodem jedno z dědictví předchozích vlád, nebo předchozí vlády, která s tím neudělala vůbec nic. A já je hned využil. Poprvé 1. ledna pro tablety určené k léčbě covidu a vzápětí pro antibiotika a další skupiny. Těmto přípravkům nebylo předtím možné stanovit úhradu při předepsání na recept, protože standardní mechanismy to neumožňovaly.
Já neměl ani jednoho. Ale to, že devět lidí dělá práci jednoho, to prostě normální není. Ale vytváříte nové úřady. Digitální informační agentura, dalších 300 lidí. Děláte přesně pravý opak. Dalším důvodem je to, že se zvedají daně. A co ještě hůře, hospodářství se nahrazuje účetním přístupem. Daně zvyšujete navzdory všem slibům. Jsme v mimořádné době. Co ale nelze pochopit, že celou řadu těchto kroků děláte opravdu za hranou. Typickým příkladem je to, jakým způsobem jste vydrbali do slova a do písmene s minoritními akcionáři společnosti ČEZ. A to není nic ve smyslu toho, že bychom byli s nimi kamarádi. Já jsem s nimi taky svým způsobem válčil, ale bylo to úplně kvůli něčemu jinému. Ano, s panem Šnobrem jsme měli ostré střety. Chápal jsem ho, on do značné míry chápal možná i nás, ale ve finále jsme na to šli z mého pohledu korektním způsobem. A to ještě se můžeme bavit o tom, jak jsou ty daně koncipovány. Byla o tom tady dlouhá diskuse. Je v tom zmatek, ale i to bych možná pochopil. O to více nás překvapuje to, když vidíme, jak se bude kompenzovat, protože ani tam není jasno. Jenom v těchto dvou úřadech je rozdíl 40 miliard korun, ale to zde už říkala paní předsedkyně Schillerová. Velmi se nám nelíbí to, jakým způsobem se čachruje v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. To, že zde pane premiére pochválíte, že máte maximální rozpočet ve výši 151 miliard korun, je chvályhodné, ale musíte to doříct. Zjednodušeně řečeno, zadlužujete rezort dopravy a jeho organizace na několik let dopředu, protože to budete opakovat v dalších letech. Nic proti té půjčce, pokud se rozhodnete, že si budete levně půjčovat, já to beru. Případně to máte přiznat ve schodku státního rozpočtu. Ale zadlužovat do budoucna Ministerstvo dopravy a ještě to srovnávat s tím, že to je podobné jako PPP projekt, je nefér, protože to není PPP projekt, který je v úplně jiném režimu s ohledem na to, kdo ho spravuje a kdo ho nespravuje. Navzdory tomu, že to je moderní digitální nástroj, se stáváme první zemí v celé Evropské unii, která ruší digitální vztah mezi obchodníkem a státem. A to my jsme byli ti, kteří zajistili to, že jsme byli jednou z prvních zemí, která to zaváděla. Vyčítám vám to, že v době krize jste se nám smáli, v době krize jste nás kritizovali, když jsme měli schodek mimo jiné podobný, jako jste udělali vy v tomto roce, nebo v tom roce minulém, abych byl přesný. Nenašli jste nic! Máte schodek úplně stejný. Ale nám jste se smáli. My jsme totiž v době růstu hospodařili tak, a byla to ministryně Schillerová a předtím ministr Babiš, myslím tím ministr financí, kdy v tom součtu mezi roky 2014 až roku 2019 nestoupl státní dluh. Byl na přibližně stejné úrovni. To byl výsledek vládnutí v době růstu. Vaši ministři mohli činit podobné kroky, jako činila vláda, respektive ministr financí Babiš a později Schillerová. Neudělali jste nic. Ale prokazatelně jsme ten dluh nezvýšili. Uvidíme, jak to bude u vás v době růstu, ale zatím to tak tedy rozhodně nevypadá. Můžeme se bavit o tom, že vám krachuje Česká pošta. Vůbec nechápu, že zde pan vicepremiér Rakušan oslavně sděluje, kterak poštu konsolidovali a jak ji dávají dohromady, jak to všechno předtím bylo špatně, jak ji mají pod kontrolou. Pane ministře, máte ji téměř v insolvenci. Jsem zvědav, jak to budete řešit. Takže můžeme takhle pokračovat a ukazovat jednu věc za druhou. Ať jsem férový, netvrdím, že všechno je vaše vina. My jsme to taky neměli jednoduché. Ale troufám si tvrdit, že my jsme komunikovali. My jsme se snažili všechno vysvětlovat a šli jsme do toho s určitou pokorou. Já u vás tu pokoru nevidím. Tvrdím tedy, že jste vládou promarněných příležitostí. To jste promarnili zejména v rámci předsednictví Evropské unii. Snažil jsem se na celé řadě věcí zdokumentovat to, že jste vládou vysoce nekompetentní, v té hospodářské činnosti už to takřka nemůže být horší. A bohužel, bohužel jste i vládou elitářskou. A když ani to nezabere, tak to prostě nejsou demokraté. A dokonce ani ti kandidáti na prezidenta s výjimkou těch tří, které jste si vybrali, tak ti ostatní z vašeho pohledu nebyli těmi správnými demokraty. A to je důvod, proč jsme se rozhodli vám vyslovit nedůvěru.
Děkuji a s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Foldyna.
A musím říct, že tady opět i on mě ubezpečil, nejenom vojáci a nejenom odborníci, ale i lidé, kteří mají rádi tankové bitvy, že je to přesně ten model, který se dá modernizovat právě až do té sedmičky, což je přesně to, co chceme a potřebujeme. Zahájili jsme akvizici taktického bezpilotního prostředku, který může být vyzbrojen v rámci urgentních nákupů, doplňujeme stále pravidelně munici, děla, kolová vozidla a další systémy - jak jsem říkala, mohla bych tady o tom hovořit tři dny. Tohle nejsou úspěchy ministryně nebo náměstka. A myslím si, že sami vidí, že některé věci tedy řešit jdou a jdou řešit i poměrně rychle. Další bod z mého desatera. Tady prohlubujeme spolupráci státních podniků s českým obranným průmyslem, s univerzitami, s vysokými školami. Jedná se o rozšíření a modernizaci laboratorního objektu, sekce chemické, biologické, radiační ochrany, ale i výstavbu multifunkční skladovací a výrobní haly. Vojenský technický ústav na počátku roku 2022 přijal celkem pět interních výzkumných a vývojových projektů k rozvoji a podpoře nejnovějších zbraňových technologií ve prospěch armády. Upřímně řečeno bychom si asi všichni přáli, aby možná míra té nezaměstnanosti byla trošku jiná, protože máme nouzi o zaměstnance.
U dětského sirupu Nurofen byl a je nedostatek způsoben bohužel v mnoha ohledech i zbytečnou panikou lidí, která často vznikala na základě mediální hysterie. Na jejím základě to vedlo až k nadbytečnému zásobení se, které naopak způsobilo, že k některým potřebným se Nurofen nedostal i přesto, že jsme před Vánocemi zajistili prakticky čtvrtletní - čtvrtletní! - spotřebu. Na čtvrt roku! Ta je složena ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, České lékárnické komory a velkodistributorů léčiv. Tato skupina monitoruje situaci a pravidelně komunikuje s lékárníky, praktickými lékaři a pediatry o chybějících léčivech a jejich dostupných alternativách. Denně také jednáme s výrobci i distributory o aktuální situaci a možnostech. Jedná jak náměstek Dvořáček, tak tato skupina, tak já osobně. Řada z těchto jednání je úspěšná a vedla buď k zajištění mimořádných dodávek, nebo alespoň k urychlení těch plánovaných. Už nyní jsou realizovány první nabídky a očekáváme další a opět půjdeme s využitím toho zákona, který loni schválila Poslanecká sněmovna, který mi umožní tento dovoz schválit a vládou stanovit úhradu. Můžeme pouze apelovat na zodpovědné chování občanů a nevytváření zásob. Vzhledem k celoevropskému rozměru problému jednáme i se zástupci švédského předsednictví i Evropského úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, tedy orgánu, který se jmenuje HERA. Jedním z možných řešení na úrovni Evropské unie je například společný nákup léčiv, který dává členským státům při jednání lepší prostor. Je to podle mě ta cesta, která umožní stabilitu trhu v Evropě. Letos také pošlu do Sněmovny další novelu zákona o léčivech, která omezí krátkodobé výpadky léčiv na trhu v České republice. Novelu připravujeme od května loňského roku. Tímto zákonem, pokud ho Sněmovna přijme, pokud ho Senát přijme a podepíše prezident, vyřešíme tento problém i pro budoucí časy. V první řadě je nutno říct, že jsme nic nepodcenili. Okamžitě, když začalo být jasné, že to nesedí, začalo Ministerstvo zdravotnictví jednat. Chápu, že od řady z vás tady zazní velmi tvrdá slova, vím, že je musíte říct. Mně to nevadí. To nic nemění na tom, že si vás vážím jako kolegů, že si vás vážím jako přátel. Prostě takto to dneska bude. To není pravda. Je to lež a všichni to víte! Zároveň bych rád jasně vyvrátil tvrzení, že dodávky léků na Ukrajinu, která čelí invazi Putinových vojsk, jakýmkoliv způsobem zhoršily dostupnost léčiv pro občany České republiky. To prostě není pravda. Struktury těch léčiv jsem zveřejnil. Nejednalo se o antivirotika, nejednalo se o antibiotika. Jednalo se o léky související s válečnou chirurgií, jednalo se o léky na zástavu krvácení, o léky, které umožňují v akutních podmínkách provádět operační výkony, jednalo se o zdravotnické prostředky. Všechny tyto léky byly dodávány mimo dodávky do České republiky. Pokud jsem zjistil, že někteří občané nebo některé organizace začali v lékárnách skupovat léky, tak jsem okamžitě zasáhl a toto jsem zakázal. Chápu situaci pro občany, zejména děti a jejich rodiče. Já mám čtyři děti, mám půlročního vnuka a představa, že pro ně nemůžu sehnat lék, je něco, co mě v noci budí a co mě děsí. Děsí mě to jako rodiče, děsí mě to jako dědečka, děsí mě to jako lékaře a samozřejmě jako ministra zdravotnictví, který za zdravotnictví odpovídá. Jsme v tomto směru v Evropě jedni z nejúspěšnějších. Další dodávky léků do České republiky nad rámec toho, co je objednané a nasmlouvané, dostaneme. Ani já si nepřeji, abych musel vidět plačící dítě, které nemá svůj lék. Momentálně intenzivně jednáme o možnostech dalších dodávek léků i ze zemí mimo Evropskou unii. Musí to být léky bezpečné, ze zemí, kde schvalovací proces je stejně robustní jako v Evropské unii. Stále platí, že v oblasti antibiotik dnes nehrozí, že by se k jakémukoliv pacientovi nedostala léčba, kterou potřebuje. V případě chybějícího primárního předepisovaného přípravku jsou dostupné alternativy.
Taky proto jsme byli vždy v těch nejhorších příčkách ve smyslu podpory ze všech zemí Evropské unie. Domácnosti, co se týká podpory, tak zejména mohly čerpat příspěvek na bydlení, čili to je ta sociální podpora. Ale co je podstatnější - víte, kolik lidí na to dosáhlo? Energetický úsporný tarif, vzpomínáme si, jak se zde připravoval jakožto vlajková loď vládní podpory? Jak dopadl, víme. Jen co byl zahájen, po třech měsících byl ukončen. Bohužel výše toho zastropování byla a je vysoká. Upozorňovali jsme na to a nyní si myslím, že se to začíná potvrzovat i s ohledem na to, jaké jsou současné ceny. Co je horší, když už jsem zde zmínil ty firmy, tak firmám se prakticky nepřipravila podpora vůbec žádná. To přece nemůžete myslet vážně? My jsme firmám přerozdělili 370 miliard korun přímé i nepřímé podpory ve dvou letech. Ale v oblasti energetiky jste neudělali vůbec nic. A teprve zastropováním jste konečně odšpuntovali ten problém. Ale to už je věc druhá. Vůbec nic. Růst inflace, protože inflace je dána mimo jiné i nákladovými faktory u firem. Tak to je naše zásadní výtka. Naprosto proti tomu, co jste řekli, jste zvedli ruku pro to, aby byl konec spalovacích motorů v roce 2035, což bude znamenat, že porostou ceny automobilů de facto již od současné doby, logicky, protože z něčeho se to zaplatit musí. Naproti tomu, co jste sdělili v rámci přístupu k emisním povolenkám, jste v čele pelotonu zajistili to, že se rozšíří emisní povolenky i na domácnosti. Přeloženo do češtiny, že domácnosti budou platit vyšší poplatky za emise, ty, které vytápějí fosilními palivy, a ty, které využívají auta na spalovací motory. Současně jste snížili množství emisních povolenek na trhu, což bude v důsledku znamenat, že jejich cena vzroste, což je kudla do zad všem podnikům, které pochopitelně s emisními povolenkami nějakým způsobem pracují. Fakticky to znamená, že tyto podniky zdraží svoje výrobky. Proinflační, zdražování, ohrožení průmyslu, ale zejména, a to mě mrzí nejvíce, nevyužili jste šanci utlumit některé nereálné zelené plány v Evropě. Já uznávám to, že to není jednoduché. A uznávám i to, že jste tam byli pod velkým tlakem. Ostatně Frans Timmermans, hlavní propagátor zelené ideologie v celé Evropě, eurokomisař Frans Timmermans, vás velmi pochválil. Vy jste udělali totiž pravý opak než to, co jste udělat měli. Místo abyste přibrzdili tu expanzi k zeleným cílům, tak vy jste ji urychlili. Ano, vy jste urychlili dekarbonizaci. A já tvrdím, že to bylo navzdory tomu, nebo že to bylo proti mandátu, který jste dostali od našich občanů. A možná že mi řeknete, ale ona to nebude nakonec ta cenzura, tak jako to navrhl náš vládní zmocněnec. My s tím úplně nesouhlasíme. Věc jedna je, proč si ho tedy zřizujete? No to přece nemůžete myslet vážně? I když to možná nebylo myšleno prapůvodně úplně špatně, protože si uvědomuji, že boj s dezinformacemi není jednoduchá věc. My jsme to prožívali rovněž v době covidové. Ale dělat to touhle formou, se domnívám, že je to nejhorší možné.
Ten pozitivní dopad na obranný průmysl bude mít i ten zákon o financování obrany státu. Tam jsem už o něm hovořila, nechci to opakovat. A je to skutečně o tom, že je tady celá řada lidí, kteří mají co nabídnout nejenom nám jako rezortu Ministerstva obrany v rámci České republiky, ale firmy, které jsou konkurenceschopné, a my bychom je měli podporovat, což se snažíme dělat. Mezi tyto podniky patří většina hlavních národních výrobců vojenského materiálu. V dubnu 2002 při té návštěvě, mojí první návštěvě Washingtonu D.C., jsem společně s americkým ministrem obrany Austinem uzavřela mezivládní dohodu o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany, která také usnadňuje firmám českého obranného průmyslu proniknout na americký trh. Snažíme se, a pořád na tom pracujeme, zlepšovat i materiální zabezpečení náborových středisek armády umožňující mimo jiné online komunikaci. A bohužel to také ještě úplně všude není. Takže pokud chceme rekrutovat mladé lidi, a to nejenom vojáky, nejenom zpravodajce, nejenom vojenské policisty, ale i úředníky na náš rezort, tak jim musíme nabídnout i odpovídající prostředí. dávaly se tam nějaké olejové nebo jiné malby a skutečně to prostředí působí nepěkně a mladého člověka do takového prostředí prostě neseženete.
Myslím si, že legislativa, která tohleto způsobem řádným upraví, je naprosto žádoucí. Je to také velká věc, akorát není tak jednoduchá, jak se může z mediálních titulků ukazovat. My bychom skutečně chtěli, aby se toto napravilo. Udělali jsme poměrně zásadní analýzu, akorát pracovat pouze jako s metry a s pozicí toho bytu, právě když řešíme energetickou náročnost budov a typologii, není tak jednoduché. Já jsem si nechal na závěr věc, kterou jako odsadím: řešení krize bydlení. Jsou země, které výjimečně mají dobrý systém, ať už je to Dánsko s podporou družstevního bydlení a robustního fondu na spolufinancování výstavby, to je možná ten lepší případ. Ale problémy s dostupností bydlení má vlastně každá druhá země v Evropské unii nebo Anglie. Spousta historicky nekoncepčních kroků nás postupně přivedla do té situace, kterou je nutno řešit. A je to i třeba otázka generační i směrem k segmentu spíše nájemního či družstevního bydlení, tedy ne a priori tak, jak historicky v České republice je preferováno to bydlení vlastnické. Vlastně prvním krokem, který jsem učinil já v té oblasti, bylo posílení o experty, kteří se té problematice věnují. A já bych chtěl poděkovat Marianu Jurečkovi, který je spolugestor tohoto zákona, za velmi konstruktivní přístup a spolupráci. Tak bude to velký úspěch, když se nám to podaří. Nyní se pracuje na RIA, na analýze dopadů. Cílem je fakt pomoct zhruba milionu lidí, kteří se v tuhletu chvíli nacházejí v situaci buď nějakého nedůstojného bydlení, či jsou tím rizikem ztráty bydlení ohroženi, ať už jsou to třeba finanční nároky nejen na ty samotné nájmy či udržení bytu nebo hypoték, ale i třeba na energie. A uvědomme si, že ta situace, vlastně krize bydlení, má i jiné multiplikační efekty: horší přístup ke vzdělávání, práci a podobně. Tak já věřím, že to bude úspěšné.